Děkuji za slovo, pane předsedající. Ona častokrát opakovaná nepravda se stává pravdou. Takže znovu upozorňuji na to, že opakovaná nepravda se někdy stává pravdou, což není pravda. Tolik jenom upozornění na pana ministra. Věřím, že pochopíte, když ho zopakuji a když vám řeknu, proč byste ho mohli podpořit. Není to nic proti ničemu. Naopak ulehčíme našim menším podnikatelům. Děkuji vám za případnou podporu i za pozornost.
Je tam celkem 349 porušení.
Jsem si tím naprosto jistý, protože je to v mém regionu a vím, jak to město funguje. Nikdo nemůže říct, že je to překvapilo, o tom se už debatuje rok a půl, není to žádná novinka. To by státu velmi pomohlo.
Děkuji. S faktickou poznámkou nejprve paní poslankyně Radka Maxová, po ní pan poslanec Karel Fiedler.
Mnohé bylo již řečeno. A ani já jsem nenarazila na jednoho starostu, který by mi řekl: zrušte to, nám to nevyhovuje, činí nám to problémy. Každá samospráva, se kterou jsem se na toto téma bavila, našla cestu, jak to řešit. Myslím si, že než dělat takovéto kosmetické úpravy, tak bychom se měli spíše zaměřit na celkovou revizi vyplácení sociálních dávek, pojistných, nepojistných, u nás v České republice. A možná bychom se divili, co by nám tato revize přinesla. Dá se říci, že opravdu převažoval názor podpořit samosprávy v tom, aby mohly nějakým způsobem regulovat pobyt občanů na svém území, aby jim to nedělalo potíže a aby i obce mohly pomoci lidem, kteří se chtějí dostat ze své nouze. Takže já si opravdu myslím, že ta pravomoc těch obcí by tam měla jednoznačně zůstat.
Poslední faktická poznámka pan poslanec Karel Fiedler.
To je problém, o kterém se ví. Je to v podstatě, jak jsem zjistil, věcí formuláře. Tak ten formulář změňme, to by bylo velmi jednoduché, dejme tam ještě druhou kolonku "potvrzení správce bytového fondu nebo plátce dodavatele energií, vody". Neříkám, že vyřešil. Oni je tam neznají. Problém kšeftů na ubytovnách se přenesl do bytů. A jsem rád, že je tady pan ministr financí Babiš, protože jako správce kasy by měl mít zájem na tom, aby se neplýtvalo s vyplácením finančních prostředků a sociálních dávek.
Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně paní zpravodajky. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Než budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, tak je tady návrh pana poslance Fiedlera na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je pro opakování druhého čtení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Tady se trochu zastavím, protože v minulých letech se o tomto tématu jednalo. Takto my přistupujeme k úpravám zásadního kodexu soukromého práva, kdy do technické novely dáváme koncepční návrhy, které narušují logiku a v tomto případě i smluvní volnost stran, na které stojí nový občanský zákoník. Takže tady bych chtěl apelovat na to, byť vím, že ta většina tady je jasná, že poslanci hnutí ANO v tomto směru nerespektovali svého ministra a jeho varovné vyjádření, tak aby tento návrh nebyl schválen.
A proč říkám k některým dluhům. Protože předkladatel bohužel nepostřehl, že ty příspěvky, které platí vlastníci jednotek, mají několik režimů a jmenují se různě. A toho se, prosím vás, ten pozměňovací návrh vůbec netýká. A zase naopak potom v té části, která se týká změny katastrálního zákona, tak tam už najednou zase pracuje s osobou zodpovědnou za správu domů a pozemků. Čili bohužel, toto ani po této právní stránce prostě není zralé. Nicméně musím říct, že skutečně ten současný nový občanský zákoník není v této části dobře udělaný.
Tady je řada zemědělců z Václaváku, kteří sekají trávu v severních Čechách a říkají si zemědělci.
Děkuji. Případně pan poslanec Kudela, zemědělský výbor, a pan poslanec Kalousek - také nechcete.
Je tady požadavek na odhlášení, jak jsem se díval. Zemědělský výbor na svém zasedání navrhuje tuto proceduru. Za prvé hlasovat o návrhu na zamítnutí. Za druhé o legislativně technických úpravách, ty však nebyly předneseny, takže o nich hlasovat nebudeme. A nakonec o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí zákona. Nejprve se zeptám na stanovisko garančního výboru k návrhu na zamítnutí zákona.
Stanovisko garančního výboru na zamítnutí je nedoporučující.
Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.
Legislativně technické úpravy nebyly podány.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 121, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 143, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.
Jestli se mýlím, omlouvám se, ale mám tuhle utkvělou vzpomínku.
Pro pořádek udělám to, že tři hlasování, která máme za sebou, prohlašuji za zmatečné a celé hlasování budeme od začátku opakovat. Nejprve tedy nechám hlasovat o tom, jak byl přečtený postup při hlasování o proceduře. Táži se, zda někdo navrhuje jiný postup při hlasování. Nikoho nevidím. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Stanoviska zde zazněla, není potřeba je opakovat. Tento návrh byl zamítnut.
Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu byly podány další tři pozměňovací návrhy, s nimiž také souhlasím.
Já děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, členové vlády, po projednaném minulém bodu se dostáváme k novele zákona o spotřebních daních, která však, jak se dívám na plénum Sněmovny, mnohé moc nezajímá, což mě mrzí. Tímto návrhem zákona zemědělství pomáháme. Protože to neodůvodnili, tak jsem si to odůvodnil já, proč dalo Ministerstvo financí negativní stanovisko. Za druhé je to výdaj státního rozpočtu. Jestli ji využijí, nebo ne, je pouze na jejich uvážení.
S přednostním právem pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Chci ohlásit jakoby drobný střet zájmů. Mou profesí je živočišná výroba, i když ji řadu let již nevykonávám, ale velmi dlouho jsem aktivně působil v zemědělství. Vím, že by se dalo udělat ještě více, a bylo by to záhodno, protože obdobně úpí i některé další sektory, ale přesto chci ocenit, že po řadě let, pro někoho možná trošku pozdě, ale přece jenom, přichází podpora, která znamená pro mnoho podniků doslova záchranu holé existence. Mám na mysli třeba situaci, kdy tím, že se Česká republika připojila k sankcím proti Rusku, velmi významně utrpěly zpracovatelské podniky, které operují s mlékem, tedy sýraři, mlékaři, kde ztráta ruského trhu pro ně znamenala velmi těžkou ztrátu, následně potom tedy i pro prvovýrobce, tedy zemědělce, kteří produkují mléko.
Trend této vlády má evidentně obrovskou ambici to Bulharsko trhnout a stanout zaslouženě na prvním místě. Je to cesta do pekla a poslanecký klub TOP 09 nic takového nepodpoří.
Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych také řekl několik poznámek k projednávané novele zákona. Já samozřejmě musím pochválit pana ministra, že se snaží pomoci našim zemědělcům. Ale způsob té pomoci bych určitě volil úplně jiný. Ale vůbec nejsou. Zelená nafta jim bude opravdu k ničemu.
Já vám také děkuji. Prosím, máte slovo.
Já musím reagovat na to, co říkal pan poslanec Pavera. Já jsem nemluvil obecně o jiných dotačních titulech. Mluvil jsem o této konkrétní věci. Nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl. Není to nic složitého. Není to žádné velké drama.
Já jsem nic nezpochybňoval. Proto si museli brát úvěry a platili velké úroky. Nic jsem nezpochybňoval, opravdu, pane ministře.
Hlásíte se, pane ministře, s přednostním právem nebo s faktickou poznámkou?
On tím v podstatě potvrdil, že pro ty malé to není tak významná záležitost. Pro ty velké to je mnohem významnější. To je ten rozdíl, na který se tady snažíme poukázat.
Děkuji.
Dotace nebyly vypláceny pozdě. Ty dotace byly vypláceny podle harmonogramu, který jsme rok předem všem zemědělcům zveřejnili, a takto jsme ten harmonogram dodrželi. Já jsem to tehdy řekl a takhle to držím, protože jsem byl tehdy před dvěma lety podezírán ze střetu zájmů.
Nyní paní poslankyně Pěnčíková. S faktickou poznámkou pan poslanec Šrámek.
Velice krátce.
Já musím jen poopravit pana kolegu Šrámka.
Děkuji panu poslanci Lukáši Pletichovi. Nyní paní poslankyně Jitka Chalánková, připraví se paní poslankyně Helena Válková.
Již mnohé předřečnice o tomto pozměňovacím návrhu podrobně hovořily. Já bych se k němu také ráda vyslovila a přidala k tomu možná ještě některé další konsekvence. Je mi rovněž líto, že zde příslušné paní ministryně práce a sociálních věcí ani ministryně školství skutečně nejsou. Paní ministryně práce a sociálních věcí nám k tomuto pozměňovacímu návrhu do výboru pro sociální politiku poslala dopis, který je poměrně totožný i s některými maily, které dostáváme jako poslanci. Jsou úplně ze stejného pera, a to z pera pana Adama Křístka. Nyní k tomu vlastnímu pozměňovacímu návrhu. Ty do přijetí nového občanského zákoníku tuto kompetenci měly. Tak se stalo, že nyní sice stále rozhodují soudy o nařízení ústavní výchovy, což je samozřejmě dobře, ale již není dobře, že jediným rádcem je orgán sociálně-právní ochrany dětí. Přitom pouze na základě diagnostiky je možné zodpovědně stanovit další vzdělávací a výchovné působení. Důsledkem tohoto údajně humánního přístupu je, že cílové zařízení, které mnohdy ani psychologa nemá, je ve své práci u komplikovanějších případů často bezradné, protože do diagnostických ústavů přicházejí pouze někteří podle zvážení orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Agresivní jedinci tak úspěšně rozvracejí celkem do té doby poklidně fungující dětské domovy a děti, které činí jen minimální výchovné problémy, jsou v pozornosti vychovatelů upozaděny, protože centrem jejich dění jsou agresoři zabírající jejich veškerý čas. Je třeba si uvědomit, že dětské domovy nejsou určeny pro společensky nebezpečné jedince s celkem předvídatelnou kriminální kariérou, ale pro děti, které, byť po narození vyrůstají v závadových rodinách, se dokážou z větší části úspěšně integrovat do běžné společnosti. A to může zodpovědně zajistit pouze pracoviště, které je odborně plnohodnotně vybavené. Abych to shrnula. To je část zase, která se týká sociálně-právní ochrany dětí. Je nesmysl, že by to byl zásah do práv rodičů, protože do předadopční péče by se mohlo svěřit jen právně volné dítě, tedy takové, jehož rodiče soud zbavil rodičovské odpovědnosti nebo vyslovil nezájem, anebo v případě, kdy rodiče dali sami souhlas s adopcí. Rozhodnutí správního orgánu vždy předcházel zásah soudu do práv rodičů. Naproti tomu dnes se dávají děti do přechodné pěstounské péče sice z rozhodnutí soudu, ale na předběžné opatření a často bez jakékoli sanace biologické rodiny. Co se týká diagnostických ústavů. Návrh paní poslankyně Válkové má řešit tristní situaci větších dětí s výchovnými problémy, kdy soudy posílají děti do zařízení bez předchozí diagnostiky a podle toho, kde je aktuálně místo. Výsledkem je, že jsou v ústavech pohromadě děti, které tam spolu být nemají, a bez jakéhokoli kritéria vhodnosti. Ještě bych rád upozornila, že na půdě Poslanecké sněmovny pracuje pracovní skupina pro náhradní rodinnou péči napříč politickým spektrem. Říkám to z toho důvodu, že takovýto návrh, který se týká ochrany dětí, by neměl být politický. Měl by skutečně být podložen odborným hlediskem. Zde hovoříme o odborném problému a neměl by se nikdy z tohoto problému stát problém politický. Jsou to rovněž výstupy z této pracovní skupiny, které předáváme členům výboru pro sociální politiku, který je bere na vědomí a přijímá k nim příslušná usnesení. Proč na to chci upozornit? Také v Norsku existuje rozhodování samozřejmě posvěcené soudem. Pod tímto mezinárodním tlakem došlo k tomu, že norská ministryně Solveig Horne veřejně prohlásila, že musí dojít k nápravě tohoto systému, k nápravě toho, co nefunguje, protože nemůže vyloučit, že skutečně dochází k porušování práv rodičů a dětí. Proč o tom hovořím? Tato souvislost skutečně není náhodná a může se stát, že v kalných vodách se nejlépe loví.
Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Nyní paní poslankyně Helena Válková v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, je nás tady málo. A ti nejdůležitější z nás pro tuhle problematiku, odpovědní v jednotlivých resortech za to, jak bude řešena, s výjimkou ministra spravedlnosti chybí.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
A s touto změnou prosím, pane předsedající, odhlasovat návrh procedury. Děkuji. Já jen tvrdím, že pana kolegu Koníčka nelze zmást. Pan kolega Koníček - já bych ho požádal prostřednictvím předsedajícího, aby ty dvě varianty tady ještě připomněl. My jsme si špatně rozuměli.
Tak ještě jednou. Až schválíme proceduru, tak je potřeba si ujasnit, abychom podle té procedury postupovali.
To je rozdíl v těch dvou variantách.
Děkuji za odpověď.
Ano, tak to ještě vyjasní pan předseda Koníček.
Pokud projde varianta 1, protože se vypouští celý odstavec, tak varianta 2 je nehlasovatelná.
Prosím, pane poslanče.
Dámy a pánové, víte, tady jste už přes proceduru manipulováni k nějakému výsledku. Pro mě je nepřijatelné, byť jste to odhlasovali. A nezlobte se na mě, to, co tady předvádíte, tak je zase asi nová kultura ve vašem podání.
Pane předsedo, já vám rozumím, co jste říkal, ale protože to oddělené hlasování bylo svým způsobem v kontradikci, museli jsme to prohlasovat. Já jsem neměl jinou možnost podle jednacího řádu.
To je pořád ještě zápis, který čtu. Teď se ptám - je s tím souhlas?
Proto jsem vás žádal, abyste mě bedlivě sledovali. Pan kolega Koníček na dotaz pana kolegy Bendy odpověděl souhlasně. Má stejný názor jako já. Já bych poprosil, pane předsedající, jestli není žádná další změna procedury na obzoru, abyste návrh procedury ve znění přijaté změny akceptované zpravodajem nechal odhlasovat právě teď.
Máme za sebou prohlasované všechny návrhy na změnu procedury hlasování. Nyní tedy o proceduře hlasování jako celku. Kdo je proti? Děkuji vám.
Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 124, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 145, proti nikdo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane poslanče.
Jedná se o rozšíření oblasti, ve kterých bude možná vratka spotřební daně na vybrané činnosti v pěstebních činnostech v lese.
Kdo je proti návrhu? Prosím, pokračujte. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 127, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 148, proti nikdo.